Mohu otevřít rozpravu podrobnou.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a poté pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Proto navrhuji zkrácení lhůty na sedm dní. Skutečně nepovažuji za adekvátní, aby platy poslanců příští rok rostly.
Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ono to vypadá, že je to něco nového. Když jsme posledně projednávali novelu zákona o platu představitelů státní moci, tak jsme to aktivně podporovali, protože nám to přijde spravedlivé. A měli bychom činit pro to, aby se ten trend otočil, protože to je pro ekonomiku nezdravé. Stačí politická dohoda, nejlépe na úrovni vlády, změní se tabulky, platy se zvyšují. Určitě o tom budeme debatovat příští týden k daňovému balíčku, o tom, jak případně zvýšit příjmy těch, kteří nepracují pro stát.
Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu mohu ukončit. Mohu tedy ukončit druhé čtení. Nyní se vracíme ke schválenému pořadu schůze, a to nejprve k bodu Také děkuji panu Pavlu Růžičkovi, který už je jako zpravodaj výboru pro bezpečnost u stolku zpravodajů, a ptám se pana navrhovatele Jana Hamáčka, jestli má zájem vystoupit před druhým čtením s úvodním slovem. Je tomu tak.
Děkuji. Materiál byl konzultován s Českou kanceláří pojistitelů, projednán s Ministerstvem financí. Ta jednání byla relativně dlouhá a dospěla ke kompromisu, který je teď na stole. A předpokládám, že pan poslanec Růžička načte ještě jeden.
Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní vicepremiérko. Děkuji za vaše vystoupení. Paní kolegyně Kovářová se hlásí ještě v rozpravě.
Ještě jste zapomněla dodat "nebuďte slušná". Vezmeme to od počátku. Samozřejmě děkuji za odpověď. Začínala jste odpověď kompenzačním bonusem a opět jste nám podsouvala, že zpochybňujeme to, jakým způsobem to bylo vypořádáno. Prostě je jasné, že to už dnes nikdo nezpochybňuje. Obcím se to vykompenzovalo. A to, jak jste říkala, že v rozpočtovém určení daní ty peníze na silnice jako by byly skryty, tak to není pravda. Nikdo nezpochybnil jejich odměny. Protože obce a kraje mají své strategické plány a podle těch strategických plánů si říkají a dopředu plánují ne na čtyři roky, ale třeba na patnáct let, jaké investice budou provádět. A kraje si šetří právě na to spolufinancování. Kraje si šetří a hospodaří dobře, mají nějaké dluhy, ale není to nic dramatického. Ano, myslí na budoucnost, šetří na rozdíl od vlády. Takže to je, myslím, absolutně nefér argument, že mají peníze. A vy říkáte: my potřebujeme peníze pro lidi a pro firmy. To budou vykonávat ty firmy a v nich ti lidé.
Já jsem velmi ráda, že kraje a obce mají zůstatky na účtech, velmi ráda, protože ony si to díky skvělému výběru daní v posledních letech, kdy třetina v rámci rozpočtového určení daní jde právě do rozpočtů obcí a krajů, v podstatě mohly nahospodařit. Víte proč to je, paní poslankyně? To je právě polštář, který se vytváří na ty zlé časy, které teď přišly.
Zdůvodnění navrhované změny. S tímto požadavkem Poslanecká sněmovna nevyslovila souhlas. Z tohoto důvodu předkládám svůj pozměňující návrh, který mění datum účinnosti na nejbližší možný termín.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako jediný přihlášen pan poslanec Radek Koten.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, všichni tady kritizujeme poměrně velkou administrativu a takové to papírování. Tento zákon právě svou novelizací ruší desítky různých formulářů, ale zavádí jeden univerzální formulář, který bude sloužit pro nahlášení škody pojišťovně. Navíc důkazní břemeno, že to tak bylo, je nyní na Hasičském záchranném sboru, což si také nemyslím, že je dobře. Naopak tady se přenáší důkazní břemeno, že to tak nebylo, na pojišťovny, a tím pádem ta administrativa klesne. My přece potřebujeme hasiče u zásahu, a nikoliv aby seděli v kanceláři a papírovali. Takže prosím všechny kolegy o podporu tohoto zákona.
Děkuji. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan zpravodaj Pavel Růžička. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který jsem přednesl v obecné rozpravě.
Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ne. Podrobnou rozpravu končím. Jenom se ujišťuji. Pane zpravodaji, nezazněl nějaký návrh, o kterém bychom měli hlasovat teď? Na zkrácení? Nezazněl, děkuji. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Já v tuto chvíli otevřu rozpravu. Je to rozprava, prosím pěkně, pouze ke zkrácenému jednání. A samozřejmě můžete vystoupit. Takže paní ministryně vystoupí první, pak vystoupí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.
Nicméně protože zákon považuji za velmi důležitý a záleží mi na něm, aby prošel v tomto volebním období, tak bych chtěla jenom poprosit, aby tam byly zkrácené lhůty tak, jak ústavně-právní výbor navrhl, a abyste ho upřednostnili, pokud jde o jeho další vývoj. Jinak netrvám tedy na té legislativní nouzi.
Ano, děkuji paní ministryni.
Hlásí se, ano, tak.
Já jsem chtěl načíst legislativně technickou úpravu, jestli je to možné, k návrhu zákona, který byl podán v předchozím procesu. To znamená, je tam přímo citace toho čísla zákona, což není považované za ideální techniku z různých legislativních důvodů. Takže bych navrhoval, aby to ustanovení znělo: "Na tento audiovizuální záznam se zákon upravující poskytování informací nevztahuje." To znamená, bude tam ten odkaz.
Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.
Tak tady jenom vysvětlím. I ta debata o tom, jestli záběry všech zúčastněných, tak samozřejmě mohu. A na mikrofon tady říkám, že doprovodíme to po tom schválení, předpokládám schválení tohoto zákona, metodickým výkladem ke školám, aby jasně věděly, co mohou, co nemohou vydávat nebo jaký je pokyn v případě těchto nových prvků. To znamená, že tam mají být všichni zúčastnění, ať už to projde, nebo neprojde. Z mého pohledu je však ten návrh mírně nadbytečný.
Nyní tedy prosím zpravodaje poslance Stanislava Fridricha, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Tak měli jsme ještě návrh pana poslance Michálka.
Pro vás, co zde sedíte, prosím pěkně, žádné zprodlení tady nehrozí. Říkám to správně. Děkuji.
Já jsem pouze popsala, jaká ta praxe je od jara. A zkrátka mi jde jenom o to, abychom jako Sněmovna, když o těchto věcech rozhodujeme, všem měřili stejným metrem. Na tom nevidím nic populistického. Co se týká onoho data účinnosti 1. července, tak se domnívám, že lze potvrdit, že vláda rozhodla teprve na jednání vlády o legislativní nouzi. A v této situaci nedošlo k opravě onoho data. Takže vláda nám poslala legislativní nouzi uvědoměle, po rozpravě. Prosím, neargumentujte tím, že se jedná o věc, která snese odkladu do 1. července. Zaznívalo to tady na plénu. Výsledek je ten, že není nic! Ta debata je věcná, ne populistická. A já už nemám k ní co dodat.
Děkuji. Přihlásil se pan předseda Jakub Michálek do rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se taky rád vyjádřil k tomuto návrhu zákona a k legislativní nouzi. My tady máme asi 800 tisíc lidí v exekucích a teď víme, že 50 % zaměstnanců přichází o svoje příjmy v důsledku pandemie koronaviru, takže ta situace je velmi vážná. A tohleto je pravidlo, které převzal i obecný zákoník občanský, který platil v Rakousku-Uhersku.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. A nyní budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že návrh nebyl schválen. Otevírám rozpravu ke zkrácenému jednání. Hlásí se někdo do takovéto rozpravy? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Vidíte statistiky, nastavená metodika. V den, kdy jsme zavedli restrikce, jsem to dala na vládu. A druhý den to vyšlo. Takže já teď v tuto chvíli samozřejmě hned se podívám na ta data, nemám to teď u sebe, protože jsme úplně mimo téma, ale ten den, já si myslím, že tam nebylo vůbec žádné prodlení. Jestli mluvíte o nějakém rozpracovaném pokynu Finanční správy, podstatné je to, že jsem podepsala generální pardon.
Věřím, že všechny ty tři interpelace se v klidu stihnou. A chtěl jsem poprosit, kolik je přesně ten počet, jsou to nějaké stovky určitě. Tak co ti lidé budou teď na Finanční správě dělat?
Tato interpelace se nazývá ve věci skandální šikany podnikatele Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj.
Pane poslanče Ferjenčíku, zatím pořád vyplácí kompenzační bonus. To jsou oni. Ti eeťáci dělají ten kompenzační bonus. Téměř milion žádostí za 23 miliard. A kromě toho trasují. Takže zatím je využíváme na tyto činnosti. A samozřejmě budeme to řešit. Ale EET je v podstatě odloženo na dva roky.
Pane předsedo, já bych chtěl jenom navázat na pana kolegu Munzara, já si myslím, že to s tím souvisí, na to, co se ptal. Protože kdyby se na to nezeptal on, tak bych se na to zeptal já. A přesně jsem se chtěl zeptat na ten odklad DPH, aby k těmto případům už nedocházelo. Takže si myslím, že to s tématem souvisí. A já bych chtěl jenom tady poděkovat paní ministryni za odpověď a budu to bedlivě sledovat, jestli k něčemu takovému dojde, nebo ne.
Budete navrhovat nějaké stanovisko, nebo nikoliv? Tuto interpelaci považuji za projednanou. Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl paní poslankyni Věře Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti premiéra, nemůžeme tedy pokračovat. Premiér tak vytvořil prostor na debatu s paní ministryní financí na různá témata. Poprosím tedy pana poslance Luzara. Poté už vidím, že se připravuje paní ministryně k odpovědi.
Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, mé otázky budou směřovat na paní ministryni financí. Dovolím si tedy trošku širší úvod, a to se omlouvám, ale k pochopení té věci bude dostatečný. Tato rozhodnutí jsou směřována k urychlenému ukončení těžby černého uhlí. Tady chci upozornit na rizika, která samozřejmě s tímto jsou spojená. Může ohrozit ekonomické, bezpečnostní a stabilní prostředí v Moravskoslezském kraji. Máme tady velký problém se skladováním případného dovozu uhlí, protože kraj nedisponuje prostory mimo elektrárnu Dětmarovice, kde by bylo možné skladovat z bezpečných důvodů takovéto obrovské množství uhlí, které je potřeba. Samozřejmě o ekologii se ani nezmiňuji. Moravskoslezský kraj taky nedisponuje dostatečnými kapacitami dopravními, aby mohl výpadek uhlí z OKD doplnit a dovézt například ze zahraničí.
Existuje nějaká studie nebo kvalifikovaný rozbor podle jednotlivých ročníků, na základě které rozhodujete? Z té studie samozřejmě by vyplynula odpověď i na otázku, kdy budou otevřeny školy pro další ročníky. Epidemiologické hledisko může přinést například do škol nějaká opatření, která zmenší riziko přenosu, ale již před létem odnesli žáci a studenti koronavirou krizi a ztracený čas, kdy nemohli být ve škole, jim už nikdo nevrátí. A nyní se situace opakuje.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Jedná se o poměrně strukturovaný systém, který jde napříč všemi oblastmi lidského života a dopředu a standardizovaně řekne, co se stane když. A také určí, co bude tím když. Odpověď není tak složitá. A tohle je zapracováno do celého toho manuálu. Ale to není to, na co jste se ptal. To berte prosím jenom jako jakési doplnění. Takže zpět k vaší otázce. Důvod k tomu je na straně epidemiologické ten, že na základě českých údajů jsme schopni vysledovat, že tato věková kategorie je méně riziková, a druhak se jedná o ten pedagogický aspekt. A údaje nebo statistiky, které najdete v literatuře, ty se samozřejmě extrémně liší. Najdete statistické práce, které budou tvrdit, že školy jsou veliký problém, ale budou to zejména práce ze zemí typu Kanada, Čína, z jiných oblastí, s jiným školstvím a s jiným přístupem, dokonce i s jiným přístupem ke vzdělávání a k počtu dětí ve škole. Naopak některé německé práce naopak budou ještě daleko benevolentnější, než jsou naše doporučení.
Prosím.
Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi.
Pan ministr odpoví na doplňující dotaz.
U těch ostatních dětí nám zůstává ten pedagogický aspekt, trošičku je potlačen ten epidemický. Takže je to jednoznačná priorita, která se vine celým tím systémem opatření, a děkuji za tuhle doplňující informaci.
Vážený pane ministře, chtěla bych znát konkrétní důvody k opětovnému prodloužení nouzového stavu. Jelikož o tom příští týden budeme jako Poslanecká sněmovna hlasovat a mám na to i spoustu dotazů od našich občanů, tak mě zajímají konkrétní důvody, proč musíme opět prodloužit nouzový stav. Pokud bude prodloužen nouzový stav, co to konkrétně bude znamenat pro naše občany? Jak konkrétně se jich to dotkne? Znamená to tedy, že budou až do konce roku zavřené služby? Kdy se tedy otevřou školy? Tento dotaz mám i na pana Plagu. A proto se ptám, pro jaká opatření je tedy nouzový stav nezbytný, abychom rozuměli tomu, proč je nutné ho prodloužit. Jestli je to kvůli těm službám, nebo zkrátka jestli byste nám tady mohl říct konkrétní důvody, proč se musí prodloužit nouzový stav. Naše občany to zajímá.
Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, děkuji za tento naprosto podstatný a naprosto logický dotaz. Jak bylo už řečeno, bude to samozřejmě meritem rozpravy ve chvíli, kdy vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení, ale úplně rozumím vaši snaze tuto diskuzi zahájit už nyní.
Stavební úřad v Kladně územní řízení stále neoznámil. Takže já určitě panu poslanci můžu poskytnout veškeré podklady a informace. Takže všechny ty úseky z Prahy až do Kladna jsou velice detailně naplánované.
Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Veselý s interpelací na pana premiéra. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové. Letošní rok, jak všichni víme, je velmi mimořádný a kvůli nouzovému stavu a řadě opatření v oblasti pandemie se zřejmě část sportovních akcí nepodaří letos dokončit, nebo budou dokončeny způsobem absurdním, jako že například ještě vlhké stavby budou osazovány nábytkem, který tam potom zplesniví. To znamená, že by to byly marně vynaložené prostředky.
Tak děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Mezitím přečtu omluvu.